Mám zde faktické poznámky. První faktickou poznámku má pan poslanec Birke.
Dobrý den, děkuji za slovo. My jsme tady vedli v minulém a předminulém období velmi složité debaty o tom, co je možné a co není možné říkat ve třetím čtení. Logicky nikoliv třeba k jiným věcem. Protože podle mého názoru i ta dikce, tak jak je, to umožňuje.
Každopádně já ještě promluvím. V tom případě po mně chcete, abych porušoval jednací řád, protože jednací řád mám zde ocitován tak, jak je.
Nechci tady teď vést přednášku na téma jednací řád ani určitě nejsem ten povolaný. Určitě nikdo z nás nemůže navrhovat nic jiného, co je řečeno. To neznamená, že nelze o ničem jiném hovořit. Je to věc, o které jsme se tady přeli už v minulém období, a já jsem přesvědčen, že by měla být vyložena spíše extenzivně než intenzivně. Děkuji.
Dobře, děkuji.
On už toho kolega Tejc řekl hodně za mne. V minulosti s tím problémy nebyly. Myslím si, že to je zrovna ta dobrá praxe, ve které tato Sněmovna může dál pokračovat.
Dobře. Jestli tedy tomu rozumím dobře, znamená to, že se budeme vyjadřovat pouze k předloženým pozměňovacím návrhům. Pro upřesnění to znamená.
Mezi občany nejhlasitější odpůrci této těžby byli starostové Středočeského kraje, ale i starostové jiných obcí. Toto téma se totiž může týkat jakékoli obce, kde je evidováno potenciální naleziště zlata na našem území. Jsou často v bezvýchodné situaci, plni skutečných obav o své obce a životní prostředí. Navrhované usnesení není nijak dramatické. Věřím, že návrh bude schválen napříč politickým spektrem, stejně jako tomu bylo na výboru pro životní prostředí.
Děkuji a nyní zahajuji všeobecnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Kučeru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Musíme si připustit, že těžba nerostných surovin patří k životu člověka, co svět světem stojí. Těžba rudných i nerudných ložisek, těžba uhlí a rozvoj těžby šely vždy ruku v ruce s rozvojem naší společnosti. Samozřejmě byl by to nepřijatelný zásah do vodohospodářsky a rekreačně využívané krajiny. Je tady neúměrně vysoké riziko znečištění vod Slapské přehrady. Samozřejmě můžeme se bavit i o jistém ohrožení obcí, které budou v okolí lomu a odkališť a úpravny rud. A proti tomu tady teď vystupuji a proto tady je i toto navrhované usnesení. Důrazně odmítám hrozbu, kterou by tento devastující způsob těžby znamenal pro naše obce i pro naše životní prostředí. Děkuji za pozornost.
Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Stanislav Berkovec.
Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení kolegové poslanci, přeji příjemný podvečer. Dovolte, abych i já podpořil tento návrh kolegy Miloše Babiše. Tam jde v podstatě o tři části. Já tam spatřuji několik problémů. A pokud to nebude naplněno, tak ty společnosti si mohou stěžovat třeba u soudu. Ale nechci spekulovat. A myslím si, že také je ve hře provize státu, která tam byla. Takže abych to shrnul. byl bych rád, abychom se v tomto případě k tomu opravdu chovali zodpovědně jako k rodinnému stříbru - v tomto případě tedy k rodinnému zlatu.
Já děkuji panu poslanci. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Paní předsedající, dámy a pánové, dobrý večer. Jenom abyste si udělali představu.
Kdo je proti? Hlasování končím. Hlasování končím.
Toť vše, co se týká pozměňujících návrhů.
Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Prosím paní zpravodajku, aby přednesla pozměňovací návrh a před hlasováním se k němu vyjádřila.
Je to návrh, který vzešel z jednání výboru pro sociální politiku.
Děkuji. Kdo je proti? Hlasování končím. Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení a táži se, kdo je pro. Hlasování končím. Návrh byl přijat.
Vážená paní předsedající, členové vlády, paní a pánové. Osobně jsem se podílel na vypracování cca sedmi návrhů v různých podobách.
Děkuji. Děkuji. V tom případě zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, je to hlasování číslo 131, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Kdo je proti? Přítomno 164, pro 120, proti 3, takže i tento návrh byl přijat. Pojďme dál. Děkuji. Dobře, děkuji. Děkuji. Končím hlasování číslo 132, přítomno 167, pro 154, proti nikdo. I tento návrh byl přijat.
Tím jsme se vypořádali s legislativně technickými návrhy. Dávám tedy hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu pod písmenem A a to je pozměňovací návrh hospodářského výboru.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento pozměňovací návrh, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Děkuji. Tento pozměňovací návrh byl přijat. Děkuji. Zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Kdo je proti návrhu, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Děkuji vám. Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.
Dalším a posledním pozměňovacím návrhem je pod písmenem D pana poslance Martina Novotného - předložený panem poslancem Martinem Novotným.
Děkuji. Ne, takže odmazávám. V tom případě zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu.
Děkuji.
Dávám hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Dobré odpoledne, dámy a pánové, budeme pokračovat v projednávání bodu číslo Na 17. hodinu máme pevně zařazený bod číslo Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření způsobu vyšetřování kauzy Opencard Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise Martin Kolovratník.
Paní předsedající, děkuji. Dovolím si rekapitulaci. Za malou chvíli vás požádám a vyzvu k tajné volbě, a to hned ke čtyřem tajným volbám. U pana poslance Štětiny připomenu, že dnes ráno na začátku schůze se vzdal kandidatury a ve svém proslovu informoval, že se jí vzdává ve prospěch pana Bronislava Švarce. V prvním kole tedy bude předsedou komise zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu přítomných poslanců. Teď vás poprosím, paní předsedající, abyste otevřela rozpravu k navrženým kandidátům, a ještě připomenu, že o návrhu na tajné hlasování se nehlasuje, neboť tak stanoví zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
Dobrá, já tak učiním a otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeno, tudíž rozpravu končím.
Tak já děkuji, budu pokračovat. Nyní vás, paní předsedající, prosím, abyste přerušila projednávání tohoto bodu a vyhlásila tajné volby.
Takže prosím, zahajme projednávání bodu Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
Tak do druhého kola u bodu číslo 44, Státní fond rozvoje bydlení, postupují kandidáti - pánové Grmela a Kalous. Jak jsem řekl, z těchto dvou kandidátů budeme vybírat jednoho.
Vzhledem k tomu, že rozprava se v tomto bodě již nevede, byla ukončena, přerušuji jednání tohoto bodu na tajnou volbu a přistupujeme k projednání bodu
Děkuji. Opět tedy z těchto dvou postupujících kandidátů budeme vybírat jednoho.
Návrh na volbu členů Rady Českého rozhlasu
Je to již poslední konstatování v této volbě. Do druhého kola postoupili pánové Václav Chalupa a Miloš Rejchrt, i tady tedy budeme v tajné volbě vybírat ze dvou kandidátů a opět vybíráme jednoho. Děkuji, to je vše.
Ale znovu podotýkám, teď neřešíme podporu či nepodporu živočišné výroby, ale řešíme transparentnost subjektů, které dostávají nějaké podpory.
Děkuji vám.
Tak to je první dotaz - jestli existuje někdo, kdo to postavil bez investiční dotace. Není to kritika těch, kteří využijí příliš velkorysou nabídku ze strany státu. Tak jenom abychom si byli vědomi , jak rychle musíme měnit zákon, který jsme schválili v tomto volebním období.
Mně přijde, že se dostáváme s tímto bodem do naprosto hazardního stavu, a opravdu to prostě je něco, co by se nemělo opakovat. Takže já teď v tuto chvíli - samozřejmě logické by bylo navrhnout vrácení do druhého čtení a podrobně skutečně analyzovat, co některé z těch pozměňováků, které tady přistály mimo hospodářský výbor, znamenají.
Mám zde dvě faktické poznámky - první je pan poslanec Pilný, jako druhý pan poslanec Mládek.
Jen pro připomenutí. Druhá věc. Novela energetického zákona je nutná a připravuje se, takže na tom není nic zvláštního, protože jsme přijali vlastně zákon předchozí vlády. Třetí věc je. Hospodářský výbor se dohodl, že pozměňovací návrhy, které nebudou řádně projednány hospodářským výborem, prostě přijímat nebude.
Takže máte slovo, pane poslanče.
Já jenom bych připomněl, že jsou tady nějaké problémy se soláry, a jestli tedy někdo nechce znovu říct, komu patří bioplynová stanice, to si myslím, že snad je úplně směšné. Nechápu, proč tohle to chceme ze systému vyjmout. Ale ve finále tím vytvoříme prostor pro věci, které tady třeba za pár let někdo bude řešit, a bude se ptát, jak je to možné, proč si Poslanecká sněmovna neřekla, že tady jsou nějací vlastníci, kteří chtějí sahat na evropské nebo státní peníze. Nejde o tu babičku, jde o tu výmluvu na tu babičku, která nás může čekat.
Vypadá to, že pan poslanec vám dává přednost, tak pojďte.
Už jenom proto, že chci reagovat na pana poslance Laudáta a sdělit jasně priority. Děkuji.
Pan poslanec Laudát.
A potom mám pocit, že někdy na podzim pan ministr chce přijít s velkou novelou. Tak tam, kde to chcete opravdu upravit na aktuální podmínky a odstranit některé věci, tak tam já vidím potom prostor na to, aby se ty věci napravily. Ale takhle ad hoc je to velice riskantní.
V prvním kole této volby jsme zvolili dva nové členy Rady Českého rozhlasu. Jsou to Hana Dohnálková se 117 hlasy a Jiří Vejvoda se 105 hlasy. Bude to - ještě jednou zopakuji - druhé kolo volby Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení, druhé kolo volby do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a druhé kolo volby do Rady Českého rozhlasu.
Děkuji předsedovi volební komise panu poslanci Kolovratníkovi. Tuto informaci uvede ministr obrany Martin Stropnický.
Děkuji, pane předsedající. Vojenská cvičení plánovaná Ministerstvem obrany na období roku 2014 vycházejí z našeho členství v NATO a Evropské unii. Na našem území lze pak mezi nejdůležitější výcvikové aktivity zařadit zejména výcvikové lety letounů členských států NATO ve vzdušném prostoru ČR. Zvláštními výcvikovými aktivitami na území ČR bude pobyt jednotek ozbrojených sil Nizozemí a Belgie ve vojenských výcvikových prostorech Boletice a Hradiště za účelem výcviku. Jedná se o komerční využití výcvikových prostorů bez účasti naší armády.
Dříve než budeme pokračovat v projednávání přerušeného bodu 18, mám zde dvě technické záležitosti. První je žádost, prosba předsedy Sněmovny Jana Hamáčka, zda by předsedové klubů byli schopni a ochotni sejít se v 17.30 v místnosti u klavíru. Mám zde zrušenou omluvu pana poslance Havíře, který se účastní dnešního jednání až do konce. Tento bod byl přerušen po úvodním slově zástupce navrhovatelů.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 7. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Sděluji vám, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně a páni poslanci.
Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 98, přihlášeno je 150, pro 140, proti nebyl nikdo. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl přijat. Prosím, aby z pověření vlády tento tisk uvedla paní ministryně práce a sociálních věcí.
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte mi, abych zde uvedla vládní návrh zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů. Cílem je rozšířit stávající spektrum služeb péče o děti o další možnosti. Není to žádná konkurence mateřským školkám, je to jakási alternativa, jakýsi doplněk v současné situaci, kdy každý rok...
Já se opravdu omlouvám a prosím všechny, kteří nechtějí sledovat projednávání tohoto bodu, aby svou debatu přenesli do předsálí.
Budeme pokračovat v jednání Poslanecké sněmovny. Druhá omluvenka je pana ministra Lubomíra Zaorálka z odpoledního jednání Poslanecké sněmovny z pracovních důvodů. Děkuji vám.
Pane předsedající, děkuji. Já vás teď seznámím s výsledky jednotlivých voleb v tom pořadí, jak ty volební body šly za sebou. Paní kolegyně Dobešová byla zvolena. Těším se, jak bude naší důstojnou zástupkyní na tomto ctěném plénu. Pro Marka Černocha hlasovalo 29 poslanců a poslankyň, pro Milana Grmelu 80 poslanců a poslankyň, Miroslav Kalous získal 39 hlasů. Protože kvorum v této volbě, vlastně ve všech volbách bylo 89, to je polovina, tak v prvním kole nebyl zvolen nikdo. Do druhého kola postupuje Milan Grmela a Miroslav Kalous. Nadpoloviční počet hlasů tedy nezískal nikdo z kandidátů, v prvním kole nebyl zvolen nikdo a do druhého kola postupuje Jana Kasalová se 75 hlasy a Václav Mencl s 38 hlasy. Tady připomínám, že to byla ona volba ze tří kandidátů, která byla pouze jednokolová. Tady bohužel musím konstatovat, že jsme ve volbě nebyli úspěšní a do Senátu nepostupujeme žádnou nominaci. Tato volba je tímto ukončena, končí, druhé kolo se již nekoná a bude muset být vyhlášena nová lhůta a nová výzva k podávání nominací. Vybírali jsme z 18 nominovaných, nebo doporučených kandidátů, které doporučil mediální správně volební výbor, a měli jsme obsadit šest pozic. Tady bych asi pro formu měl přečíst všechna jména a jejich počty hlasů, samozřejmě pak to bude v zápise, takže se budu snažit být rychlý. Takže blahopřeji. Protože to možná nebylo přehledné, tak ještě jednou vyjmenuji nové radní České televize, a budu je číst v pořadí podle počtu získaných hlasů. Novými radními jsou Jan Bednář, Michael Hauser, Richard Hindls, Vratislav Dostál, Luboš Beniak a Ivana Levá. Hana Dohnálková získala 117 hlasů a stala se členkou Rady Českého rozhlasu.
Prosím, pane poslanče.
Děkuji. Dobrý večer.
Přeruším vás a poprosím kolegy o klid.
Bylo tu mnohem hůř.